A znovu zdůrazňuji: Pro lidi nic. To je přece úplně neuvěřitelná situace.
To je naprosto jasné a zdravotní péče - a, dámy a pánové, kteří nás sledujete mimo tento sál, nenechte se strašit - zdravotní péče bude i nadále bezplatná, tak jak je to uvedeno v ústavě a jak nám to ukládá zákon. Součástí programového prohlášení vlády je v oblasti zdravotnictví právě i důraz na posílení soukromých prostředků, v jejichž využití, a to si také přiznejme, jsme úplně na chvostu zemí OECD.
Ano, chce položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ta doplňující otázka se týkala té druhé teze. Vlastně děkuji i vám, že ji i touto formou otvíráte. Hlavním cílem vlády v této věci je kvalitní a dostupná zdravotní péče pro všechny bez regionálních rozdílů, a právě dostupnost je klíčovým slovem. To znamená, aby všichni nemocní se dostali k té co nejlepší péči, aby nebyli znevýhodněni kvůli finanční, ale ani kvůli sociální situaci nebo místu bydliště. Je tu jedna velká Všeobecná zdravotní pojišťovna, jsou tu další menší pojišťovny, každá z těch pojišťoven má jinou strukturu pojištěnců, a my chceme jenom dosáhnout toho - a bavme se o tom, jakým způsobem a jaká míra konkurence těch pojišťoven k tomuto cíli povede - aby toto nemělo vliv na pacienty, aby to nemělo vliv na dostupnost zdravotní péče, aby to nemělo dlouhodobý vliv na její kvalitu. ... zdravotního výboru této Sněmovny i jinde.
Děkuji předsedovi vlády za odpověď. Vypořádali jsme se s interpelací pod pořadovým číslem 2 a s další interpelací vystoupí pan poslanec Radim Fiala, který byl vylosován s pořadovým číslem 3, a připraví se paní poslankyně Alena Schillerová. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, možná se zeptáte, proč se na vás obracím se zemědělskou problematikou a neobracím se přímo na ministra zemědělství v této věci. Ale já jsem přesvědčen o tom, a chci, aby vy sám jste jako premiér této země věděl, co se chystá v zemědělství, a mně jako občanovi této země není jedno, co tady za několik let budeme jíst a kolik za to budeme platit. Současná vláda rozhodla, to znamená vaše vláda, pane premiére, že z přímých plateb bude 23 % vyplaceno na prvních 150 hektarů zemědělcům. Česká republika je jediná země Evropské unie, která tak vysokou částku poskytne na redistributivní platbu. Teď mě jenom krátce nechte říct, prosím, co podle mého názoru tady ta vaše změna dotačních pravidel způsobí. Za třetí dojde k zdražení potravin. Dále to bude snížení potravinové soběstačnosti. Od roku 1989 jdeme neustále dolů s potravinovou soběstačností, takže my už to nazýváme potravinovou bezpečností. Tu také porušujete. Kdo nakrmí národ v případě pandemie? Zhorší se naše životní prostředí. Budeme všechno dovážet z Jižní Ameriky. Sníží se počet pracovních míst, zvýší se nezaměstnanost. A tak bych mohl pokračovat dál.
Děkuji, pane poslanče, za přednesení interpelace a nyní předávám slovo předsedovi vlády panu Petru Fialovi.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane předsedo, děkuji za tu otázku. To je určitě důležité a věřím, že to je náš společný cíl. Já si nejsem jist, jestli všichni vědí, co to znamená ta redistribuce neboli platba na první hektary. To je speciální podpora, která se vyplácí na prvních 150 hektarů obhospodařené půdy a vyplácí se všem bez rozdílu, tedy malým, středním i těm velkým, všem bez rozdílu. Ale jejím cílem je samozřejmě podpořit především ty menší, kteří nemají úspory z rozsahu a soustředí se na náročnější plodiny, jako je třeba ovoce nebo zelenina. A 150 hektarů, to už je samo o sobě velká farma v kontextu zemědělských podniků, ne v České republice, ale v Evropské unii. A toto zvětšování farem se v České republice nezastavuje, za předchozích vlád se nezastavilo a naopak rostlo. Koncentrace farem není jenom výhodná, představuje i určitá rizika. Naopak při větším počtu menších farem se toto riziko výrazně snižuje.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já bych se rád zeptal pana ministra vnitra. Vážený pane ministře, v programovém prohlášení vlády je v sekci Bezpečnost mimo jiné uvedeno: Snížíme nadbytečnou byrokracii u Policie České republiky. Já se vás tedy ptám, jaká další konkrétní opatření mimo uvedený příklad o zavedení nahrávání zákroků a zjednodušení spisové služby v této oblasti hodláte realizovat? Jde mi zejména o to, zda jsou v rámci samostatného Ministerstva vnitra připravována nebo rozvíjena opatření, která v této záležitosti pomohou zejména vyšetřovatelům závažné hospodářské trestné činnosti tak, aby se mohli primárně věnovat své policejní práci.
Já vám děkuji a požádám pana poslance Víta Rakušana, aby odpověděl na vaši interpelaci. Prosím, pane ministře.
Pane poslanče, dámy a pánové, dvě věci k tomu. I v té vaší otázce se bavíte o spisové službě. Tedy v tom plánu rozvoje policie pro příští léta toto bude podrobně popsáno a už jsem popsal několik roků, které běží.
Paní poslankyni nevidím... Prosím, máte slovo.
Naším asi společným přáním a hlavním účelem kompenzačního bonusu bylo, aby ta pomoc byla rychlá a jednoduchá a pomohla podnikatelům postiženým touto táhlou covidovou pandemií. Podle mých informací ovšem Finanční správa přistupuje k žádostem o kompenzační bonus velmi restriktivním způsobem. Žádné ale takovéto vyjmenované taxativně nebo demonstrativně určené činnosti náš zákon neuvádí.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Docela jsem se těšil, tak snad odpovím ke spokojenosti paní poslankyně. Nejdřív dobrá zpráva a pak ty ostatní. Nechal jsem si zpracovat statistiku k dnešnímu dni. Já ty zprávy mám zhruba od minulého týdne. Musím říct nejprve, že jsem pověřil pana náměstka Koubu, který to má na starosti, aby vyžádal, aby chtěl u Finanční správy, aby prověřila každý individuální případ, kde má žadatel pocit, že Finanční správa neposlala správně, aby mě pak informoval o výsledcích toho šetření. Co opravdu Finanční správa dělat nemůže a nesmí, přesvědčovat živnostníky, OSVČ o tom, aby dobrovolně stáhli svoji žádost. To si myslím, že Finanční správě naprosto nepřísluší. To ale neznamená, že se těm ostatním případům nemáme věnovat.
Já vám děkuji, pane ministře.
Vážení členové vlády, vážený pane ministře, můj dotaz je poměrně jednoduchý a praktický a směřuje k režimu testování studentů vyšších odborných škol. Druhá moje otázka směřuje k tomu: obrátila se na mě jako na členku školského výboru členka naší mládežnické organizace mSTAN s tím, jestli vlastně uvažujete nebo jestli se váš resort zabývá testováním studentů vysokých škol, protože se nám blíží konec zkouškového období.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, kolegyně, kolegové, ano, skutečně vyšší odborné školy jsou školy, které jsou trochu mimo systém. Ony jsou sice - většina z nich je -funkčně v budovách nebo společně se středními školami obdobného zaměření, na druhou stranu z hlediska zákona jsou brány jinak, jsou brány jako vysokoškolské studium nebo jiné studium než střední školy, a to činí potíže i v covidu. Ty jsou zřizovány konkrétními zřizovateli z řad samospráv, a tudíž to funguje jinak. Protože samozřejmě by bylo velmi nelogické, aby na školách, které jsou v jedněch budovách se středními školami, byli testováni žáci nebo studenti středních škol, byli testováni zaměstnanci, a studenti vyšších odborných škol testováni nebyli. Testy jim budou šířeny stejně, jak je tomu u základních a středních škol. Pokud se ptáte dále na vysoké školy, ano, v těchto chvílích právě probíhá jednání s Ministerstvem zdravotnictví, jak bude vypadat režim testování ve školách obecně po 15. únoru, v polovině února.
Není tomu tak, dobře. Děkuji za odpověď. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Jaroslav Bžoch, interpeluje ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, ten je omluven. Já vám moc děkuji i za dodržení času.
Já jsem objevil název green filming. Je to následně jedna z věcí, ke které přihlížíme, když na radě o daném filmu debatujeme." To mě trošičku šokovalo. To znamená, že my už - docela se divím, že už to neobjevili volnomyšlenkáři umělci, že už se dost neozvali - to už tady jednou bylo za minulého režimu, že hlavní bylo ideologické hledisko, aby tam byl dostatečný počet soustružníků a údernic a plnily se tam plány. My opravdu - máme tady fond, který pracuje s jednou miliardou peněz daňových poplatníků, takže my skutečně budeme dohlížet na kvalitu filmu, ne co se týká umělecké kvality, ale ideologie? Takže můj dotaz na pana ministra zní, zda ví o tom, že fond kinematografie má tohleto jedno z hledisek. Pokud ano, jestli by dokázal říct, jestli mu to přijde normální, a pokud o tom neví, tak jaký na to má názor, případně jak bude v této věci dále postupovat.
Ale možná není úplně jako marné si na začátku vlastně vysvětlit, co ty pojmy znamenají. Ale jak říkám, je zapotřebí se podívat na to, co to vlastně ve skutečnosti znamená.
Sami návrh nemáte, ale blokujete návrhy jiných, takže ono je to ještě horší, co předvádí ta vaše nová vládní pětikoalice. Měl by vyzvat Víta Rakušana k tomu, aby řekl, z jakých peněz to pochází. A teď nám tady dáte opoziční okýnko na tři zákony dneska od 18 do 21 hodin. V šest večer, kdy už to ani média pořádně nesledují, protože pochopitelně většina novinářů jde domů. Jako nechte už těchhle podrazů, nedemokratických, totalitních. Nechte toho, ono se vám to taky vrátí. Nemají už žádný argument proti SPD. Takže tyhle zástupné argumenty, to tady vždycky někdo vykřikuje na SPD, a přitom je to úplně mimo. Takže zákon o referendu. On vypadl z vládního prohlášení minulé vlády. A tady bych rád upozornil, že jsme pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, která nemá zákon o referendu. No zrovna ten Kypr mimochodem. Takže zákon o referendu. To bylo neuvěřitelné, kdy už viděli pana prezidenta na smrtelné posteli, a ono se ukázalo, že to je úplně jinak. To bylo úplně neuvěřitelné chování. Z lidského hlediska hrozné chování, o tom lidském rozměru hovořím. Další zákon, takže přímá volba, odvolatelnost starostů, hejtmanů a samozřejmě politiků, to si myslím, že by bylo ideální.
Ale proč tady máme rozpočtové provizorium? Čeští občané, české firmy čelí historicky vysoké inflaci, na občany dopadá drahota. Ekonomové se shodují v tom, že inflace je z velké části, nebo zhruba z poloviny, abych nepřeháněl, způsobena nezodpovědným hospodařením minulé vlády, tím, že se rozhazovaly peníze, které jsme si museli půjčit. My musíme ten schodek dostat pod 300 miliard korun, abychom dokázali zkrotit inflaci. A to je důvod, proč tu máme rozpočtové provizorium. Minulý rok schodek 420 miliard korun, a teď máme jít do takového deficitu? No, to nemůžeme, protože bychom občanům znehodnotili peníze, zdražovalo by se dál, a tohle prostě nechceme. Ten rozpočet je špatný jak pro občany, tak pro Českou republiku jako celek. Jenom za tyto tři roky by se zvětšil, kdybychom v tom pokračovali, dluh každého občana včetně dětí a seniorů o 100 000 korun. A kdo to bude platit? No, to budou platit lidé! Cílem státu má být, aby vybral jenom to nejnutnější, co potřebuje na svůj chod, a ne aby rozhazoval tímto způsobem peníze. To není role státu a my tady v tomto případě musíme něco udělat. Rozpočtové provizorium běží do konce března, aktuálně probíhají jednání o novém rozpočtu. Nemáme z toho nikdo radost.
Ano, určitě chci. To jsou moje konkrétní otázky. Děkuji vám předem.
Já jsem odpovídal, paní předsedkyně, na to, na co jste se mě ptala, to znamená, jak dlouho bude trvat rozpočtové provizorium. To jsem vám jasně řekl s jasnými daty, a dokonce s jakýmsi harmonogramem schvalování ze strany vlády. Já jsem vám řekl, že ty problémy obecně neexistují. Řekl jsem vám částku, kterou jsme uvolnili. Řekl jsem vám, jakým způsobem se dá postupovat. Neříkám, že všichni reprezentanti podnikatelských svazů byli nadšeni. Ale Antivirus A, toho se to vůbec netýká. A samozřejmě debatujeme o tom, jakou formou účinně pomoci těm, kteří byli postiženi některými rozhodnutími, na která si jistě pamatujete, to jsou třeba zákazy vánočních trhů. A ti, kteří to prostě spolu se starosty nepřejmenovali na nějaký adventní nebo jiný trh, tak ti podnikatelé se opravdu dostali do obrovských problémů, protože se dlouhodobě připravovali na to, že ty tržby udělají, a teď finanční prostředky pro svou obživu získají právě na těch vánočních trzích.
Děkuji. Děkuji předsedovi vlády.
Děkuji za slovo. Já jsem přijel ze zastupitelstva hlavního města Prahy, kde zatím největší konflikt byl mezi zastupiteli ODS a Piráty, přímo panem primátorem. Pro lidi zvenku, aby tomu rozuměli: do Správní rady VZP nominuje vláda 10 členů a Sněmovna 20 podle poměrného systému. A tady v tomto případě mi to tak tedy nepřijde, to ať se na mě nikdo nezlobí.
Děkuji za dodržení času.
To je totiž ten green filming, pane kolego, to není žádná povinná kvóta zelených témat ve filmech, ale je to zcela normální praktický návod. Tak jako my doma běžně, předpokládám, že vy též doma, třídíme, tak green filming není nic jiného než nějaký ucelený soubor toho, jakým způsobem se chovat environmentálně odpovědně při filmových produkcích v kontextu toho, že každé filmové odvětví může přispět právě k tomu, aby nedocházelo ke zhoršení stavu životního prostředí. Jedná se vlastně o zcela běžný projekt, který se týká udržitelnosti. Co považuji za závažné, je to, že vy tady bez jakýchkoliv důkazů mluvíte o tom, že je to nějaké hodnoticí kritérium pro hodnocení Státního fondu kinematografie.
Ano, pan poslanec se hlásí o doplňující otázku.
Mně... ať si každý natáčí ekologicky, neekologicky, je to jeho morální zodpovědnost. A neodpověděl jste mi na otázku: Je to tedy součástí těch hodnoticích kritérií, jak o tom hovoří paní Bendová, nebo není?
Nejsme ve škole, kde vy jste jako učitel. Jenom prostě hovořím o faktech, která by si měl ten, kdo se na něco ptá, ověřit. Takže to není ani dehonestace, ani jakékoliv peskování. Jenom jsem slyšel opakovaně na půdě Poslanecké sněmovny, jak zástupci vaší politické strany hovoří k tomuto tématu, tak v tom kontextu jsem na to reagoval.
Děkuji vám, pane ministře.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, oslovují mě zoufalí občané, živnostníci, a to nejen z našeho Jihomoravského kraje, ale z celé republiky, s otázkou, kdy jim v situaci, kdy je podnikání zejména ve službách nadále omezeno, stát pomůže. Proto se na vás a za ně nyní obracím s jednoduchou otázkou: Kdy konečně vaše ministerstvo spustí poslední dva funkční programy na pomoc firmám, jejichž výdělečnou činnost výrazně omezila protiepidemická opatření? Vyhlášení obou těchto výzev bylo avizováno již v polovině prosince loňského roku a dosud se v tomto směru nic dalšího neděje. Živnostníci a jejich zastřešující organizace si hromadně stěžují i na nekomunikaci vašeho úřadu, především na to, že na jejich četné dotazy, kdy budou aktuální fáze těchto podpůrných programů, na nichž doslova stojí přežití jejich podnikání včetně návazné zaměstnanosti v regionech, odstartovány. Vážený pane ministře, můžete mi prosím konkrétně odpovědět, kdy tedy budou vyhlášeny aktuální výzvy v programech COVID -
Poměrný princip je určitě dobré dodržovat, protože je nepochybně správné, aby ve Správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny byli zastoupeni i zástupci opozice, a to odpovídajícím způsobem. Proto ta správní rada existuje. Přes VZP proteče během roku více než přes většinu ministerstev.
Ale co mi tam vadí úplně nejvíc, je, že tady už jednou ta nominace proběhla, to je ten problém.
Děkuji panu poslanci Patrikovi Nacherovi za přednesení doplňující otázky a požádám pana předsedu vlády Petra Fialu o odpověď.
Já myslím, že je to poměrně jednoduché, byť chápu, že... nebo nechápu, ale vnímám, že poslankyně a poslanci opozice s tím mají opakovaně problémy. Beru vaši informaci vážně. Zájmem nás všech, já myslím vaším i naším, to vás mohu ujistit, je, abychom tam respektovali poměrný systém, aby tam byli zástupci opozice, aby všichni dělali, co mají, v tom smyslu, jak jsem práci členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny vymezil.
Vážený pane premiére, v úterý přinesla Česká televize v pořadu Reportéři skandální reportáž týkající se vašeho poslance na ožebračení velké části důvěřivých lidí, kteří své finance svěřili litoměřickým fondům maskovaným za názvem Český holding. V opozici jste osm let měl největší starost o to, jak si pan Babiš pomohl k 50 milionům na Čapí hnízdo. Váš pan poslanec svítí u vytunelování 2 miliard, sám svou odpověď v pořadu uznal. Upřímně, tento člověk, jestliže je členem výboru pro obranu, docela se obávám o další osud budoucích vojenských zakázek. Nehovořil jste s panem poslancem o možnosti složení mandátu? Jak budete, pane premiére, danou věc řešit? Děkuji za odpověď.
Děkuji paní poslankyni Berenice Peštové za přednesení interpelace a požádám o odpověď a reakci předsedu vlády Petra Fialu.
Ale zároveň jste nepředložili žádné úspory zbytných výdajů. A tady vidím ten problém. A už se vracím na úvod, co jsem říkal. Ano, je to tak! Je tady taky návrh zákona SPD - tady Lucie Šafránková ho zpracovala - na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, dobře úspora půl miliardy. A dozvěděli jsme se, že žádná! To je prostě tunel na veřejné peníze, úplně neskutečný, co předváděla vláda ODS a TOP 09 - no děs! slyšel jsem, a respektive už jste to potvrdili, že pan Miroslav Kalousek bude zastupovat vládní pětikoalici ve Správní radě VZP. Ale já o tom tady mluvím, mě neobalamutíte, já vím, jak to funguje, proč to děláte. Celé volební období! Veřejnost si udělá obrázek o vládě Petra Fialy a vaší pětikoalici sama, takže to jste nám samozřejmě usnadnili, tuhletu záležitost. Obelhali jste voliče, média, veřejnost. Obelhali jste celou republiku a ponížili jste peníze potřebným profesím. A my to budeme tady opakovat celou dobu, celou dobu až do komunálních voleb. To je opravdu neuvěřitelné! Hnutí SPD odmítá stupňování napětí a účast České republiky na tomto konfliktu. Ale hnutí SPD nemělo ani halíř, není ani financováno někde z Ruska. Ale prostě my nechceme, aby Česká republika byla ve válce, to je jednoduché. No to si snad dělá legraci! To si snad vláda Petra Fialy dělá legraci! Normálně nás otevřeně zatáhnou do konfliktu, do války na Ukrajině? Přece to může chtít jenom blázen, zatáhnout nás do války. A já to upřesním, co řekla ministryně obrana Jana Černochová. To snad není vůbec možné! No, vy jste se normálně zbláznili! To je úplně neuvěřitelná situace, co se tady děje. A opravdu bych byl rád, aby nás tady nikdo neobviňoval z nějaké prokremelské politiky. Včera jsme k tomu natočili moc hezké video s naším poslancem Jaroslavem Baštou, který je tady největším odborníkem na tuto problematiku, a paní Jana Černochová by se trošku mohla učit, ministryně obrany, protože náš poslanec Jaroslav Bašta, poslanec SPD, je nejen signatářem Charty 77 a je jediným politickým vězněm v této Sněmovně, který byl za minulého režimu za názory ve vězení, ale je také bývalým českým velvyslancem na Ukrajině a také bývalým českým velvyslancem v Rusku.